A kdo si to vymyslel? Evropská unie! My musíme plnit direktivy. Jasně že dostaneme penále. Takže je to demagogie a já to zásadně odmítám. Není pravda, že moje firma je závislá na biopalivech. A moje firma může vyvážet. Ano. Já nevím, proč stále lžete. Tam vycházím na pokračování v pořadu Reportéři. Já nevím. Tak o čem vy mluvíte jako? Odpuštění daně z příjmu. Naše vláda neodpouštěla žádnou daň Agrofertu. A ty dotace, které říkáte, jsou tady. To jste si ze mě dělali ještě srandu. Byl tam jenom ČEZ. A měl jsem mylnou informaci, že to stálo 200 tisíc. Takže to bylo osm snídaní. Takže jsem si dovolil, ani jsem to netušil, že ČEZ tam dal 25 tisíc na tu snídani o elektrické evidenci tržeb. Jsem mu ukazoval tu kopii. A to Čepro, pane poslanče Kalousku prostřednictvím pana předsedy, to si pletete, když vy jste byl ministr financí, tak to Čepro sponzorovalo tu Mafru o budoucnosti české petrochemie. Tehdy vám to nevadilo. No strašně mě baví to dřevo. Teď jsem prohrál chvála bohu ten tendr. Protože pan Kalousek tam zavolal. Tak se dělaly kšefty! Vy, nástroj, symbol korupce? To je neuvěřitelné. Takže dřevo byla soutěž. Transparentní. Tak o tom nemluvte, prosím vás. Nemluvte o tom, protože to není pravda. A já nechci být osobitý tady. Nechápu, proč vy na mě útočíte. Nerozumím tomu. Pozemek Čapí hnízdo. No to je taky sranda. Jako pozemek Čapí hnízdo... Takže je to blábol, je to lež. Takže já zásadně odmítám všechny tyto lži, protože já mám střet zájmů. Proč bych to dělal? Já plním svůj program. Nekradu. A dělám pro lidi. Nikdy v životě jsem tolik nepracoval jako dneska. Řeknu jen fakta. Pan premiér, myslím, že vystoupil a řekl jasně: Jsme úspěšná koaliční vláda.
Mě by moc zajímalo, jestli vláda má nějakou výhradu k tomu, jak personálně a věcně se Česká republika prezentovala na této cestě. "Minulý týden mě totálně poblili. To je podraz. Kdo to udělal? No Češi. Kdo jiný by to udělal," sděluje Andrej Babiš, který má tuto zemi tak rád a je jí tak vděčen za to, že mu dovolila ekonomicky vyrůst a i politicky se prosadit až do úrovně, kterou vidíme dnes! Já si myslím, že pokud Andrej Babiš to takto ve vztahu k českým občanům cítí, není potřeba, aby za nás trpěl. To je další věc, kterou vládě vytýkám, že dovolí takovouto dehonestaci českých občanů. Útok vedl ministr Babiš proti týdeníku Echo. Na ty si chtěl ministr financí posvítit, poslat na ně finanční kontrolu. Ale proti tomu přece vláda musí něco dělat. V tom všem já spatřuji dostatečný důvod, aby tato vláda ve své práci nepokračovala.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 Snažila jsem se čerpat pouze z faktů a chtěla jsem vyvrátit některé dominantní teze pana ministra Babiše, který stále tvrdí, jak on nic, on muzikant, jak ke všemu přišel jenom proto, že všichni kolem něj kradli. O svých zájmech v roce 2009, v roce 2010, o svém lobbingu a telefonování nám tady neřekl ani jedno jediné slovo.
Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.
On tu zmínil, že hlavním účelem jeho pohledu na politiku je to, aby v této zemi skončil systém klientelismu. Jako komunální politik jsem potkával ve své práci řadu vrcholných politiků i vysoce postavených politiků a mezi nimi samozřejmě ty dobré i ty, kteří se velmi rádi chlubili svými vztahy na nejrůznější velmi bohaté lidí a na nejrůznější velmi bohaté podnikatele. Bylo to napříč stranami, bez ohledu na to, jestli to bylo vpravo, či vlevo. Vždy to bylo jméno Andreje Babiše.
Ptám se, kdy to předložíte. Kdy se stane určitý posun, aby se tohle nemohlo opakovat. O to mají občané velký zájem. Máme na to, chceme to udělat, nebo jsme ten bod opustili?
A to se nám myslím podařilo. Stejně tak můžu opakovat to, co tady bylo. Takže velmi stručně. A to, co se tam dělo, tak myslím, že i pan kolega Stanjura si zažil, v jakém to bylo, o panu Řebíčkovi a o dalších tady byla řeč. Jestli chcete shodit vládu a chtít, aby tady znovu pan prezident jmenoval nějakou úřednickou vládu, moc tomu nerozumím, proč to tedy pak kritizujete. Nevím, jestli je to pro vás lepší. Mně to přijde, že se jenom snažíte tímto způsobem dále protrahovat jedno jediné téma, které jiné nemáte, a to je antibabišismus. Já jsem čekal tedy víc. A nejsem geniální matematik, ale těch 200 poslanců si spočítat prostě umím. A žádnou méně špatnou koalici tady nevidím a myslím si, že má smysl, aby pokračovala. Právě proto, že také spoustu věcí udělala. Já jsem rád, že se nám podařilo 80 % našich priorit do programového prohlášení dát. Co se týká toho, že by tady byla nějaká jiná varianta. Vždyť o tom ani nepochybovali vaši členové. Protože to, co řekl, je nepravda. Já si vyhrazuji to, abyste říkal, že KDU-ČSL vyhrožovala sociální demokracii, že když nebude s námi v koalicích, tak že s tím něco budeme. Prosím, nedělejte si z lidí legraci, nedělejte z nás hlupáky. To, co jste řekl, je absolutní lež a je to hanebnost! Prosím, neříkejte to, není to pravda. Já jsem pouze řekl, že si myslíme, že je čas na to, aby v dalších volbách tady byla jiná alternativa a aby bylo možné a také aby bylo někdy i nevyhnutelné, aby se komunisté dostali z vedení krajů. A stejně tak, že si myslíme, že není dobré pro střední školy, aby je vedli komunisté. Nic víc. My spolu často nesouhlasíme. Myslím, že to je správně, protože kdybychom začali souhlasit s komunisty, tak něco není v pořádku s námi nebo s vámi. Ale prosím, říkejte pravdu!
Děkuji panu vicepremiérovi. Nyní dvě faktické poznámky. Nejprve pan poslanec Petr Bendl. Po něm pan poslanec Miroslav Opálka.
Má na mysli vládní řešení. Když vám tedy, jak říkáte, nikdo nevyhrožuje a žádné vládní lepší řešení není? Proč vaši poslanci podporují těchto pět miliard pro Agrofert? Protože něco takového tady v minulosti nikdy nebylo, a tak je potřeba, abyste se zpovídali voličům a vysvětlili jim, proč tedy, když vás nikdo nevydírá, jak říkáte, a nemáte žádné podmínky, proč tedy souhlasíte s tím, aby těch pět miliard Agrofert v tom příštím roce vydělal.
Jaká hrůza zazněla z jeho úst, že komunisté vedou školství v některých krajích. Ale tak to přece není. A se symboly samozřejmě politika pracuje. Ale ta hrůza je asi v něčem jiném. V tom, že ti komunisté to zvládají. A to je ta hrůza!
Děkuji panu poslanci Opálkovi. Nyní s přednostním právem pan předseda TOP 09 Karel Schwarzenberg. Prosím, pane předsedo, máte slovo.
Děkuji za slovo a dovolte, pane předsedající, abych vaším jménem řekl všem poslancům, kteří jsou tady. Já tu nejsem proto, abych hrál divadlo! Já tu jsem proto, protože jsem chtěl, aby se v politice něco změnilo. Řešíme fatální konflikt zájmů a změnu toho, co bylo předtím, co já jsem kritizoval, že státní prostředky odcházely do soukromých rukou. My jsme tady proto, protože to jediné, co plníte ze svého volebního programu, je to, co neplníte. To znamená, ten zásadní boj proti korupci a proti všem zlodějnám skončil! Protože je to jenom boj za to, aby se ten přesun těch prostředků převedl k někomu jinému. Je to o novém rozdělení státní peněz a o tom tady dneska mluvíte!
Děkuji panu poslanci Svobodovi. Nyní paní poslankyně Lorencová s faktickou poznámkou, po ní pan poslanec Zahradník. Prosím, paní poslankyně, vaše dvě minuty.
Já jsem osobně přesvědčená, že řada možná i politických stran, nejenom konkrétních poslanců, nemusí pro zánik svých politických stran a svých mandátů dělat vůbec nic. Stačí jen pokračovat v politice, kterou zvolili. A to si myslím, že stačí samo o sobě, aby se pomalu, ale jistě ocitli v propadlišti historie.
Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já sleduji tu debatu stále ještě z pozice začátečníka ve Sněmovně. A jedna věc mě zaujala. Všichni ti koaliční poslanci, ať už jsou ze sociální demokracie, nebo z hnutí ANO, tak vystupují a hodnotí, jaký je kdo herec, vzpomínají, jaké vlády nám tady vládly v minulosti, jak ty vlády byly ustaveny, ale nikdo zatím neřekl a nezmínil se o tom hlavním meritu věci. Nikdo neřekl: pan Babiš v žádném střetu zájmů není. Nebo, pokud v nějakém hypotetickém střetu zájmů je, tak ten střet nepřináší jeho firmě nějaké zisky. Možné je, a jistě se toho dočkáme, že všichni vědí a čekají, že pan Babiš vystoupí sám a že tuto svou obhajobu nám tady řekne z tohoto řečnického pultu sám.
Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Blažek.
Já bych rád podpořil pana poslance Kováčika, abychom se vrátili k meritu věci, a to meritum věci dnes je vlastně velmi jednoduché.
Děkuji panu poslanci Blažkovi. To byla poslední faktická poznámka.
Děkuji. To bychom se k ní chovali jinak než jako nejsilnější opoziční strana. Jediné, co bylo jasné a jasně pozitivní, že se na vládě nebudou podílet ti, kteří zavedli zemi do marasmu, rostoucího deficitu a spirály dluhů, která se jen a jen prohlubovala, a to jak špatnou politikou, tak neuvěřitelnou mírou korupce a dalšího tunelování peněz z daňových poplatníků. To mě v té době nejvíc rozčílilo. Sebrala peníze těm, kteří slouží této zemi v různých zpřísněných turnusech bez ohledu na počasí, na denní nebo noční dobu, na soboty, neděle, jenom aby měli na veřejné zakázky, ze kterých odtékaly peníze neuvěřitelným způsobem. To bylo třeba změnit. Země byla totiž na jaře roku 2013 před výbuchem odporu více než rozlobených občanů. A můžeme být rádi, že mimořádné volby v roce 2013 situaci zklidnily. Ale samotné vládní prohlášení, když jsme ho posuzovali před rokem a čtvrt, neobsahovalo velké množství slibů, se kterými vládní strany uspěly ve volbách. Respektuji to, co tady řekl předseda vlády, že to je legitimní politická vláda vzešlá z voleb. Ale sliby, které byly odhozeny, jsou velmi důležité a lidé čekají, jak se k nim vládní koalice zachová. Klub KSČM v té době velmi opatrně dal nově vzniklé vládě šanci, i když jsme sice nehlasovali pro vyslovení důvěry, protože tak velkou důvěru ve vládu nemáme, ale také jsme nehlasovali proti vládě. Neznamená to ale, že nejsme opoziční strana. Čekali jsme, jak se vláda jako celek začne chovat a jednotliví ministři budou řídit své rezorty a budou je zvládat.
Pan poslanec Milan Urban. Proti návrhu. Paní poslankyně Helena Válková. Proti návrhu. Pan poslanec Pavel Volčík. Proti návrhu. Proti návrhu. Paní poslankyně Miloslava Vostrá. Pan poslanec Václav Votava. Pan poslanec Josef Zahradníček. Pan poslanec Lubomír Zaorálek. Paní poslankyně Kristýna Zelienková.
Atmosféra v této zemi před posledními parlamentními volbami byla taková, že hodně lidí přemýšlelo nad tím, jak se vypořádat s tím, že v politice, ať už v té levicové, nebo v té pravicové, občas v ní hráli příliš velkou roli zákulisní hráči, kteří v některých případech, veřejnost měla ten dojem, ovlivňují politiky a politiku víc, než je zdrávo. K diskurzu veřejnému v této zemi začaly patřit myšlenky typu: zvolíme si někoho, kdo už má vyděláno, ten už vydělávat nepotřebuje, nebude potřebovat ani vydělávat dál ani krást. Je to pozoruhodná myšlenka, ale tato myšlenka jako spousta stejných situací, které se v minulých obdobích v době jakési krize parlamentní demokracie objevily, je myšlenka fatálně chybná a fatálně mylná. Teď nebudu vůbec mluvit konkrétně o této personální nominaci. Původ této formulace je ale úplně jiný. Ve skutečnosti tím hlavním problémem je, že když učiníme kozla zahradníkem, tak je velké nebezpečí, že spořádá na té zahrádce veškerou mrkev a veškerou zeleninu, která tam je, protože tak mu velí tento apetýt. Já mám rád anglosaské jazyky a v anglosaských jazycích, když si zkusíte přeložit onu formulaci, udělat kozla zahradníkem, tak ta angličtina má daleko výstižnější termíny. V takových situacích mluví o tom, že není dobré pustit lišku, aby dohlížela nad kurníkem, anebo pustit kočku, aby dělala pořádek v holubníku. Tam nejde o to, že liška nebo kočka dělání pořádku v holubníku nerozumí, tam jde o to, že když do něj vtrhne, tak to většinou končí tím, že veškerá ta zvířata, která v tom holubníku jsou, jsou snědena, zachvácena a že hlavním cílem té kočky či lišky je ten holubník ovládnout a zůstat v něm úplně sama. Já jsem přesvědčen, že je to ten druhý koncept. My vás dnes chceme upozornit a připomenout vám, že v tuto chvíli se sami podílíte na tom, že jste pustili kočku do holubníku.
Dalším do rozpravy bude pan poslanec Ivan Adamec a připraví se pan poslanec Petr Bendl. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji. Vážený pane předsedo, dámy a pánové, hezký večer nebo podvečer. Já bych si dovolil také několik svých poznámek k tomu dnešnímu projednávanému bodu, který se nazývá Návrh na vyslovení nedůvěry vládě České republiky. Hlavní téma střet zájmů. Já si myslím, že to je docela zajímavé téma. Já si myslím, že o tom to není. Ale je to o tom, jak pak s tím svým mandátem naloží. O tom tady nemůže být vůbec žádná řeč. Mě by zajímalo, jestli to myslel vážně. Zatímco my jsme všichni kradli, tak tady někdo pomáhal. Evidentně. Kritika opozice tady zazněla, řekl bych, ve dvou směrech. Řešením by měl být kompromis, ale já ze své zkušenosti vím, že ty kompromisy většinou dopadnou pro pravici velmi špatně.
Po roce a půl je jasné, že vláda nemá žádný sourodý program. A tyto rozdíly jsou stále patrnější. To nejsou rozdíly v maličkostech. A to je vždycky pro každou ekonomiku škodlivé. To, co vláda přes názorové neshody stihla prosadit, lidem mnohdy nepomáhá, ale naopak jejich životní vyhlídky zhoršuje. Možná někteří věřili, že Andrej Babiš díky svému miliardovému majetku nemá potřebu využívat politiku k dalšímu zbohatnutí. Tato představa ale byla zřejmě naivní. Abych mu úplně nekřivdil, možná to dělá i proto, že zjistil, že pod tlakem sociálních demokratů stejně nic moc užitečného prosadit nemůže. Ať je to jak chce, pro Českou republiku a její renomé v zahraničí je to špatně, jak si obě vládní strany rozdělily úlohy. A jak snadné je přihrát si ze zákona miliardové výhody, ukazuje nejlépe středeční hlasování o biopalivech.